Zatím se dočkaly spíš kritiky, že všechno nefungovalo tak, jak mělo. Já jim skutečně děkuji. Byla zde opozicí kritizována byrokracie při vyplácení dávek. A já bych skutečně chtěla slyšet, co by se dělo, kdyby se někde ukázalo, že některý úřad, některá pracovnice vyplatila něco bez toho, že by to měla podložené.
Čtvrtý důležitý zákon, který se nám podařilo velmi rychle prosadit, bylo zajištění plynulé výplaty dávek, kdy jsme odlehčili úřadům práce a minimalizovali kontakt mezi klienty a zaměstnanci úřadů práce. Byla to změna zákona o státní sociální podpoře a hmotné nouzi a týkala se zejména příspěvku na bydlení, přídavku na dítě a zvýšeného příspěvku na péči. V podstatě to znamenalo, že pokud nedochází ke změnám, tak se první kvartál překlápí do druhého kvartálu. Děkuji, pane předsedající. Nepožadovali jsme potvrzení o bezdlužnosti u firem, které žádají o podporu v rámci programu Antivirus. Umožnili jsme, aby se nezkrátil příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením o náhrady mzdy na překážkách. Umožnili jsme registraci do evidence úřadů práce online a odkudkoliv, to znamená nikoliv jen v místě trvalého bydliště, a také jsme umožnili doložit potvrzení od lékaře o nemoci do tří dnů. Připomínám, že to je úleva pro firmy, které jsou zasaženy koronakrizí, mohou si na tři měsíce odložit své sociální pojistné za velmi nízký úrok, který bude splatný až v říjnu tohoto roku, a ten úrok je 1 % za čtvrtletí, to znamená, od června do srpna mohou firmy takto lehkým způsobem získat likviditu pro své firmy. A já si myslím, že malé a střední podniky jsou páteří české ekonomiky. Teď bych se dostala k jedenáctému opatření, a to už jsme v opatřeních nelegislativní povahy. Připomínám, že jsme 8. března upravili eNeschopenku tak, abychom byli schopni sledovat počet nařízených karantén. 20. 3. jsme ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Českou poštou umožnili vyplácení důchodů i rodinným příslušníkům a ostatním pověřeným osobám na základě plné moci.
Dobré odpoledne.
Ještě pan kolega Kalousek s přednostním právem. Pane předsedo, máte slovo.
Pane předsedající, vy jste ale zatím neodebral slovo panu poslanci Lipavskému a nikdo nepodal námitku proti vašemu postupu. Došlo pouze k diskuzi o tom, co je, nebo není vhodné. Nebo - což bych pokládal za mnohem správnější - pan Lipavský bude pokračovat ve svém vystoupení. A někdo, komu se to nelíbí, tak proti tomu podá námitku a o té jeho námitce můžeme hlasovat. Ale k ničemu takovému tady zatím nedošlo. Možná na vás někdo pokřikoval z lavice, ale nikdo nevystoupil s námitkou.
Já jsem využil oprávnění předsedajícího a odebral jsem slovo panu Lipavskému. A pochopil jsem jeho další vystoupení tak, že on namítá, že má pokračovat ve svém projevu, přestože jsem mu to slovo odebral. Já to nemohu jinak vysvětlit. Já vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Ptám se, kdo je pro námitku proti postupu předsedajícího. Je přihlášen s faktickou poznámkou pan kolega Munzar a pan kolega Bauer.
Děkuji. Dámy a pánové, vážený pane předsedající, nějak jsme teď rozhodli o postupu předsedajícího. Nicméně si myslím, že postup předsedajícího nebyl správný.
Já bych se chtěl zeptat. Když jsou tady ve Sněmovně dvě síly a jedna z nich je tedy vládní koalice a strany, které ji podporují, a pak je tady nějaká opozice, která z logiky věci má těch hlasů míň, proto nevytvářela vládu, a předsedající Sněmovny se rozhodne v danou chvíli, že se mu nelíbí něco, co někdo k něčemu říká a není to k věci, budeme postupovat od příště tímto způsobem? Protože většina se dohodne, že něco se tedy nebude probírat? Děkuji paní poslankyni, že mi sem přinesla jeho kopii. Já to jako chápu. Ale přijde mi, že jako se o něm nebudeme bavit, protože někdo nerozumí tomu, co je v nadpise tohoto programového bodu, mně to prostě přijde jako dost podivný postup a doufám, že to není nějaký nový standard.
S faktickou poznámkou pan kolega Ondráček a pan kolega Hájek. Nejdřív Zdeněk Ondráček. Nyní pan kolega Hájek s faktickou poznámkou.
Takže jsem projev pana Lipavského slyšel částečně. Samozřejmě ten penamský koláč je konvertibilní, to znamená, cena na Moravě je třikrát vyšší než v Praze. To znamená, jestli tedy konvertibilní rohlík, konvertibilní kobliha, konvertibilní koláč.
Já budu reagovat na průběh předchozí rozpravy.
Když začal mluvit o čínských investicích, začal mluvit o čínských aktivitách. Není náhodou podjatý? Ať nám to vysvětlí.
Já bych chtěl jenom poprosit pana předsedajícího, aby tady přestal cenzurovat.
A poprosila bych vás o pozornost, protože to je velmi zajímavé. A myslím si, že by veřejnoprávní televize, než zveřejní nějaké informace, tak by si měla prověřit, zda tito lidé nelžou na kameru. Nedodala žádné podklady. Pobírá pravidelně ty tzv. pravidelné dávky - příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě ve výši 15 200 korun měsíčně. Mohu ještě pokračovat, co se týká ošetřovného. Tam je to úplně stejně. To znamená, ani jedna věta v pořadu 168 hodin nebyla pravdivá. A myslím si, že je velmi nebezpečné, aby se prostřednictvím těchto informací, které nejsou ověřené, tak aby se vedla politická kampaň. Já bych chtěla také dodat, že Ministerstvo práce a sociálních věcí velmi poctivě zveřejňuje veškeré informace, ať se to týká počtu uchazečů o zaměstnání, počtu a struktury mimořádné okamžité pomoci, počtu a rychlosti přidělování ošetřovného, nemocenské, karantén nebo také průběhu programu Antivirus. Myslím si, že žádný jiný rezort takto poctivě nezveřejňuje na svém webu veškeré informace. Skutečně, když si najdete web www.mpsv.cz, tak tam najdete úplně všechno od začátku. Je to tam tematicky i chronologicky roztříděné a všechny informace zveřejňujeme. Druhá věc, kterou bych chtěla podotknout. Každý z vás, každý z vás, kdo mě požádal o nějaké informace, tak jsem mu je poslala. A nejenom poslancům nebo senátorům. To znamená, Ministerstvo práce a sociálních věcí pod mým vedením je naprosto transparentní, co se týká dat. A jde nad rámec veškerých povinností. Všechny informace mají i ekonomové z vládního NERVu, všechny informace, které jsou dostupné, mají i ekonomové z Ústředního krizového štábu, z ekonomického poradního týmu. Jak to, že přes veškeré kampaně, přes veškeré apely? Já jsem v každém rozhovoru říkala: Prosím vás, jestli jste se kvůli koronakrizi dostali do existenční nouze, úřad práce je tu pro vás. Úřad práce vám pomůže. Apeluji na všechny. Prosím, zkuste si požádat o mimořádnou okamžitou pomoc. A ta otázka by měla znít: Jak to, že si tak málo lidí požádalo o mimořádnou okamžitou pomoc? Protože my nad tím bádáme několik týdnů a na odpovědi jsme nepřišli. Protože si myslím, že jsme udělali maximum, naprosté maximum. Takže abych to ještě jednou shrnula. Připravujeme kompletní změnu podpory v nezaměstnanosti a aktivní politiky zaměstnanosti a chtěli bychom ne plošně navyšovat podporu v nezaměstnanosti, ale jít cestou prémie za aktivní participaci v programech aktivní politiky zaměstnanosti. To je poslední velká tematická oblast, která nám zbývá. To je věc, kterou bychom chtěli ještě pro případ, že nám vzroste nezaměstnanost, prosadit. Nemyslíme si, že to tak zůstane. Všichni ti experti a ekonomové nám říkají, a my si myslíme, že se ty prognózy pravděpodobně naplní, že program Antivirus zafungoval a daří se nám ten problém měsíc po měsíci odsouvat. Bohužel až léto, spíš měsíc září ukáže, jak na tom skutečně budeme. A my s tím jak na Ministerstvu práce a sociálních věcí, tak na vládě pracujeme.
Je zde s faktickou poznámkou přihlášena paní poslankyně Richterová. Budeme tedy pokračovat v rozpravě. Paní poslankyně Richterová má slovo. Samozřejmě se může případně znovu přihlásit. Prosím.
V té faktické poznámce bych ráda na jednu stranu poděkovala paní ministryni, že dorazila do Sněmovny. Na druhou stranu bych ráda připomněla, že tenhle bod se jmenuje skupiny, kterým se pomoci nedostalo. Nejmenuje se jak jsme skvělí a co jsme všechno zvládli. Já bych ráda zdůraznila, že řadu opatření, které vláda udělala, mnozí z nás, co jsme tady ve Sněmovně, jsme navrhovali. Byla to opatření logická, je dobře, že se udělala. Ale udělaly to i okolní státy.
Vzhledem k tomu, že máme datum, jaké máme, a kompenzační bonusy končí 30. června, tak se nedomnívám, že tohle je postup, který bychom v tuto chvíli mohli jako poslanci garantovat. Že ještě tuto cílovou skupinu, nebo řekněme ty zranitelné skupiny, tak jak na ně kolegové z opozice upozorňují, ještě do této ochrany dostaneme. Nicméně se domnívám, že skrze Antivirus C bychom se měli bavit o tom, jakým způsobem skrze tento program tuto cílovou skupinu zahrnout a pomoci. Takže za mě tohle jsou konkrétní kroky, které by nám mohly pomoci těmto lidem, co nejrychleji je dostat zpátky do důstojnosti životní úrovně a práce, ale můžu vám, vážené kolegyně a kolegové říct, že pokud takoví lidé se na mě obracejí, tak oni chtějí jedno jediné. Upřímně řečeno, po nějakých dávkách nebo kompenzačních bonusech netouží. Někteří zaměstnavatelé nepoctiví, bohužel, se úmyslně tomuto vyhýbají a tito lidé by nám zase propadli. Takže řekněme si, co je pravá příčina.
S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Ferjenčík. V tuto chvíli jako jediný. A poté je řada na paní poslankyni Richterové.
To je jedna věc. Druhá věc je, vy jste bohužel smíchala prostřednictvím pana předsedajícího několik skupin, ke kterým je potřeba uplatnit jiný přístup. A to jste bohužel neudělali.
Začnu od konce. Souhlasím s tím zpřesněním, které kolega přednesl, ty dvě skupiny, tak jak je popsal. A co se týká vysokého zdanění práce, to si myslím, že se také o tom nemusíme přesvědčovat. Jenom si dovolím ponechat svůj názor, že zrovna tady u těch nízkopříjmových a velmi málo kvalifikovaných profesí, které jsem zmínila, opravdu nemám pocit, že sdírání těchto lidí souvisí s tím, že by byla silně zdaněna práce. O tom silně pochybuji. Spíše souvisí s tím, že tyto sektory, když se podíváte, kolik platí zákazníci za jejich služby, tak tam nijak nízké ceny nejsou, spíše naopak. Takže spíše to souvisí s nepoctivými zaměstnavateli a s tím, že právě v těchto sektorech je práce zneužívána.
Děkuji, pan poslanec Ferjenčík bude ještě reagovat s faktickou poznámkou.
Už jen velmi stručně.
Děkuji a nyní bych dal slovo paní poslankyni Richterové v obecné rozpravě.
Kdo nevidí na záběr, tak jsem vám zabránila sníst banán, což je mi líto, ale zase tahle debata už se chýlí ke konci. A s tím bych se ráda, paní ministryně, obrátila opravdu na vás, protože z těch mediálních vyjádření paní ministryně Maláčové bylo zřejmé, že něco, nějaký nižší kompenzační bonus těmto lidem dát chtěla. Prostě ji bude vracet. Už to začíná. Tam by stačilo dát nějaký limit, jak velký ten přivýdělek přes ten tzv. zaměstnanecký poměr mohl být. Ale ona to často byla právě dohoda o pracovní činnosti nad 3 tisíc korun.
Proto vítám, že jsme včera již odsouhlasili zde v Poslanecké sněmovně vznik komise, která se tím bude zabývat. A já věřím tomu, že na půdě této komise, kterou jsme již včera schválili, se dokážeme napříč politickými stranami dohodnout a najít politickou shodu právě při té přípravě krizových plánů na případná možná budoucí rizika. Vím, že už jsem trošku dlouhá, ale dovolte mi ještě připomenout věci vysloveně z mého pohledu. Potvrdilo se, že tou nezranitelnější skupinou občanů, kteří potřebují pomoc, jsou samoživitelky a samoživitelé. Je tedy nejvyšší čas přijmout zákon o zálohovaném výživném. Tam je potřeba říci, že tato mimořádná okamžitá pomoc dorovnává propad příjmů tak, aby rodina měla na základní potřeby, tedy nájem, jídlo, hygienické potřeby. Byla zde řeč, že některým byla jejich žádost zamítnuta. Mezi tři nejčastější důvody, tak jak to máme Úřadu práce a z České správy sociálního zabezpečení, patří, že žadatel nedodá potřebné dokumenty, výpis z účtu nebo nájemní smlouvu. Dávají se peníze na základní výdaje. Pokud by někdo chtěl, tu debatu o tom můžeme dál vést. Jak zajistí pro všechny děti, i pro ty, které zůstaly nyní trochu mimo vzdělávací systém jen proto, že neměly počítačové vybavení ani přístup k datům. Podle analýzy České školské inspekce, která mapovala toto v době pandemické krize, nouzového stavu, je to 16 % dětí na základních školách. To je nezanedbatelné procento. I na to se musíme podívat, i o tom musíme mluvit a musíme přijmout opatření. Nepředpokládáme a doufáme, že nenastane situace, že by se školy musely naplno opět zavřít, ale digitalizace je v této chvíli nezbytná. Já věřím tomu, že i to zvládneme do budoucna. Dovolím si shrnout. To se daří v této chvíli podporovat programy Antivirus i všemi dalšími, které tato vláda již spustila a my jsme zde v Poslanecké sněmovně podpořili a odsouhlasili. Jistě hledáme ale cestu, to prostřednictvím pana předsedajícího paní zpravodajce, hledáme cestu, jak více pomoci ještě samoživitelkám, lidem se zdravotním postižením, v invalidních důchodech a dalších. Závěrem mi dovolte, abych řekla, že poděkování patří všem, kteří tvoří fungující stát.
S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Olga Richterová, připraví se s přednostním právem paní ministryně Maláčová. Já přečtu omluvy.
Děkuji za slovo. Ve faktické poznámce chci upřesnit ta čísla, co říkala paní poslankyně, týkající se dávky mimořádné okamžité pomoci. A to je první důležitý nesoulad mezi těmi 220 tisíci smlouvami, mezi spoustou lidí v potížích a tímto nízkým vyplaceným číslem.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený člene vlády, zahajuji další jednací den 50. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření k prevenci druhé vlny Paní poslankyně Alena Gajdůšková ruší omluvu pro dnešní den. Nyní budeme pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě, do které mám s přednostním právem přihlášeného pana předsedu Ivana Bartoše. A já vás poprosím všechny o klid v jednacím sále, zahájili jsme dnešní jednací den, zahájili jsme bod číslo 1 a já bych byl rád, abychom v klidném a důstojném prostředí tento bod mohli projednávat. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající. Já bych chtěl navázat na jednání z minulého týdne. Piráti spolu s ODS svolali na minulý čtvrtek mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny a ta bude dnes pokračovat podle schváleného programu. První je důležitost aktualizace pandemického plánu České republiky, o kterém zde minule již hovořil kolega Michálek. Je to skutečně modernizace a změna přístupu k tomu, jakým Česká republika podobným nebezpečím může hrozit, jsou to ty návrhy těch jednotlivých pandemických alarmů. Druhá věc, o které média hovoří, je zřízení vyšetřovací komise k nákupu pomůcek. Je to bod, který je zmiňován v médiích velmi často. Já bych chtěl říct, že to je jeden z bodů jednání, bod číslo 4, z mého pohledu to však není úplně ten bod nejdůležitější. Obsahem této schůze jsou tedy čtyři body. Bod 2 - a opět zde nevidím ministry, kterých se tato věc týká, jsou skutečně pomoci občanům, na které vláda v tom chaotickém zvládnutí těch prvních dvou měsíců zapomněla. Stále jsou zde skupiny osob, lidí, ale i malých firem, na které žádný z vládních pomocných balíčků nedopadl a kteří, ačkoliv byli významně zasaženi tím celkovým uzavřením ekonomiky a fungování České republiky, tak doslova padají na dno, což uvidíme bohužel, vidíme to již teď, ale vidíme to i v následujících měsících. A čtvrtým bodem je tedy zřízení té komise. Já bych tedy navázal tam, kde jsme minule skončili, neboť ten první bod byl pouze rozjednán, a já jsem skutečně chtěl poděkovat ministrům, že naslouchají a že reflektují to, co po nich chce ta opozice, a nemůže to udělat. Budu tedy mluvit k ministrům, kteří si to pak možná přečtou nebo se na to někde dívají, pokud se tedy někde třeba nefotí či něco podobného. Opozice na začátku vládě podala pomocnou ruku. Já jsem dokonce zaznamenal vyjádření pana prezidenta Miloše Zemana, že opozice v době koronakrize nic nedělala. My jsme mu proto poslali strukturovaný dopis, jakým způsobem fungovala opozice v těch dvou měsících. On pak následně tedy někde aspoň k tomu plánu, který jsme představili - Budoucnost řešíme teď - měl nějaké kladné konotace. Nicméně není pravda, že by opozice nespolupracovala. Já předpokládám, že zde budou vystupovat i zástupci jiných stran. Ale dovolím si vypíchnout některé zcela zásadní kroky. My jsme v době legislativní nouze, té pandemické krize, kdy vláda velmi rychle předkládala sněmovní zákony, které jsme museli během dne zpracovat, předložili desítky pozměňovacích návrhů k mnoha vládním zákonům.
Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl především zdůraznit, že vláda poděkovala všem, kdo nám pomohl v průběhu krize.
Nejprve technicky. Druhá věc.
Nesouhlasím s názorem, že tím, že vystoupil ministr, je otevřena rozprava, protože jsme už v průběhu hlasování o jednotlivých návrzích usnesení.
Ano, zlá opozice zařídila, že tiskárna netiskla a nemohl jsem zkontrolovat hlasování. Opravdu, to je podlé jednání opozice. Já jsem byl rád, že jste se přidal a přijal jste tu delegaci. Opravdu. Ten návrh usnesení jste měli k dispozici ještě před ukončením rozpravy, tak nám prosím nevyčítejte, že tam případně není to, co byste tam rádi viděli. Když se tak obřadně děkuje za to, že jsem si něco koupil - já většinou neděkuji, když zaplatím u pokladny. Opravdu si toho cením.
Děkuji za slovo.
Nepokřikujte prosím na sebe!
Netuším, proč to vyvolává takové emoce.
Děkuji. Poprosím pana zpravodaje Michálka, aby nás provedl dalším hlasováním.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Nyní budeme hlasovat o usnesení číslo 13, které zní následovně: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 30. června 2020 vyplatila odměnu medikům, kteří byli povoláni v boji s koronavirem k pomoci ve zdravotnických zařízeních."
Hlasování pořadové číslo 18, přihlášeno 141 poslankyň a poslanců, pro 67, proti nebyl nikdo. Návrh byl zamítnut.
Nyní budeme hlasovat o posledním návrhu usnesení číslo 14, který zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 30. srpna 2020 připravila investiční seznam pro modernizaci vybavení zdravotnických zařízení a následně přistoupila k modernizaci tohoto vybavení."